A je dobře, že svůj názor nezměnil ani pan zpravodaj, protože už tehdy říkal "já jsem přesvědčený o tom, že to máme regulovat zákonem" a předkládal několik typů a několik druhů řešení. Proč pět let? Proč ne čtyři? Proč šest? A jak zabráníte tomu, že někdo skutečně podepíše smlouvu, která je pro něj nevýhodná? A já se přikláním zejména k tomu, aby byla klidná ta debata, protože kdo si pamatuje i atmosféru některých jednání o tom původním návrhu zákona, tak určitě potvrdí naše slova, že to úplně klidné a věcné nebylo. Ale pokud budeme klást své politické názory a své přesvědčení věcně a klidně, tak se té debaty neobávám a myslím si, že k nějakému výsledku dojdeme. Mně osobně připadá nejlepší nepřijímat tento zákon. Vygeneruje jiný stav. Já myslím, že ti, kteří byli proti regulacím, jsou proti regulacím nadále, a ti, kteří byli pro regulaci, jsou taky pro regulaci.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi.
A to je moje přesvědčení, aby to tak bylo, aby to platilo.
Děkuji panu poslanci Urbanovi.
Děkuji za slovo. Možná v nějaké náboženské sektě, kde se věří na čistý trh a čistý netrh. Ale ve skutečnosti je trh vždycky tak trochu regulován a debata je o tom, jestli dobře, nebo špatně. Nabídka a poptávka. A pokud nejsou zrovna ve vyrovnaném vztahu, tak to nepříliš funguje. A můžeme si stokrát říkat, že trh je něco jako voda a ta si najde vždycky cestu.
Internet má jedno kouzlo, a to jsou tisíce variací a variability jeho provozu. To není hmotná věc, kdy jste schopni popsat, že chcete něco zakázat v konkrétním, někde to stojí, soud rozhodne. Že můžete popsat: ten konkrétní člověk trpí něčím - a soud rozhodne a ten konkrétní člověk může být. Internet je velice variabilní v tomto pohledu. Proto chápu zrušit ten třetí mezičlánek v tom prvotním kroku, ten soud z tohoto. Protože jak chcete postupovat technicky? Úředník zjistí, že stránka porušuje zákon. A bude chtít podklady v určitém formátu. Soud rozhodne. A v ten moment ten úředník zase bude muset napsat opatření soudu, zase pojmenovat tu stránku, zase bude muset tohleto dělat. Je to velký problém. Proto v této logice zákona já chápu, že tady je nastaven ten opačný problém. Adekvátně toto platí i pro Ministerstvo vnitra.
O nic jiného tady pravděpodobně v tomhle návrhu nejde: vypusťme ten nadbytečný článek, který se jmenuje soud. Nicméně já souhlasím s panem kolegou, s tím, že to rozhodování o blokaci není jednoduché. Nicméně my jako TOP 09 souhlasíme s tím, že stránky budou blokovány.
Já bych se pokusil reagovat na pana kolegu Luzara.
Tato země již zažila dobu, kdy ekonomové předbíhali právníky a kdy u soudu to nikdy neskončilo.
Ten zákon přímo popisuje, a takový bude postup, že první bude výzva toho nelegálního provozovatele. Až po výzvě a nereakci tohoto provozovatele bude zahájeno správní řízení.
Dobré dopoledne, paní a pánové. Budeme pokračovat. To byla poslední faktická poznámka. Pan poslanec Ludvík Hovorka je řádně přihlášen a má slovo.
Děkuji za slovo. V nich jsem se nesnažil o nic jiného než o to, co je doporučováno ve všech studiích, které byly zpracovány ve věci závislosti, a to je snížení dopadu na hráče, na jejich závislost a především na jejich rodiny. Uvědomit si, kolik prohrál. V tomto návrhu se jedná o maximální sázku do jedné hry 10 korun. Je to vyšší částka, než je v Německu a na Slovensku, a výhra maximálně 500 korun z jedné hry.
Když žádná reakce nepřijde, zahájí správní řízení.
Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v projednávaném bodu. Dále se s přednostním právem hlásí pan ministr Mládek. Prosím.
V České republice bylo historicky zavedeno, že třetinu členů dozorčí rady v příslušně velké firmě měli zaměstnanci. Bylo to podle německého vzoru, kde je to daleko košatější, kde ve skutečně velkých firmách je polovina zaměstnanců v dozorčích radách. My jsme přijali ten zlatý střed a tento zlatý střed se nám osvědčil.
Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji, vážený pane předsedající, a děkuji také panu ministrovi, že tím, že otevřel rozpravu, mi umožnil vystoupit. Já nevím, co to je návrat ke zlatému středu... Chápu, že odbory hájí zájmy zaměstnanců, je to naprosto legitimní. Ale podniky musí být nějakým způsobem řízeny. Pokud existují podniky, které vlastní zaměstnanci, a takové podniky existují, tak je to jejich plné právo. Neznám ho.
Vážený pane předsedající, dovolte mi reagovat vaším prostřednictvím na vystoupení pana kolegy Pilného. Shareholder je ten, kdo je skutečně majitel, a stakeholder je ten, kdo tam má nějaký zájem. Proč vůbec slovo stakeholder vzniklo? No protože se zjistilo, že na chod firmy, zejména té větší, by měli mít vliv nejenom majitelé, kteří budou prosazovat úzké sobecké zájmy, a občas i ke své škodě, ale také širší okolí, to je zaměstnanci, obce, veřejná správa místního a krajského rozsahu, dodavatelé, odběratelé, všichni ti, kteří tam žijí. A já bych si nedovolil tvrdit, že v těch Spojených státech, kde to vymysleli, jsou hlupáci a že to slovo stakeholder nemá smysl. Takže i proto bych si dovolil požádat, aby tento zákon dostal šanci.
Eviduji řadu faktických poznámek. První je přihlášen pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Šrámek, pan poslanec Volný.
Možná, že pan ministr mi nějaký takový podnik bude jmenovat, ale v anglosaské literatuře se také vyskytuje pojem pain in the ass a to je, co ty odbory dělají.
Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Šrámek.
Pro pana ministra - v anglosaském právu funguje tedy stakeholder, jenže stakeholder není employee. Stakeholdeři jsou i dodavatelé a zákazníci, to jsou všechno stakeholdeři.
Nyní řádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Grospič.
Samozřejmě k tomuto by byl nezbytný souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Zákony Francie i Belgie připouštějí odvolání ombudsmana z funkce pro závažné pochybení, respektive ze závažných důvodů. Takže to není nic neobvyklého v evropském právu. Dále chci říci, že pokud bychom možná zpochybňovali sousloví závažné pochybení, tak je to naprosto běžný výraz v našem právním řádu.
Prosím, máte slovo.
Já myslím, že tato pravomoc je také ještě zbytečná, a navrhuji, aby tato část byla vypuštěna.
Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Havlovou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. K těmto návrhům už se vedla debata v obecné rozpravě minule a já bych je nyní chtěla jen ve stručnosti shrnout. Návrh je rozdělen do tří bodů. Cílem prvního bodu návrhu je ochránit místa, která spadají pod působnost veřejného ochránce práv, před uplatňováním islámského práva šaría. Podle zákona jsou to místa, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě, a místa, kde jsou osoby závislé na poskytované péči. Kontrola, zda není uplatňováno právo šaría, tak má být prováděna například v dětských domovech či ve věznicích, ale především, a to je zásadnější, v zařízeních pro zajištění cizinců v pobytových střediscích pro azylanty. V rámci bodu dva bude stejná ochrana před právem šaría poskytnuta i školám, kde je podobná ochrana neméně důležitá. Je zřejmé, že za imigrační krize nelze z objektivních důvodů dosáhnout toho, že bude vždy dosahováno určených standardů. Podle našeho pozměňovacího návrhu musí ve svém hodnocení ombudsman přihlédnout k objektivní situaci způsobené imigrační krizí. Nebude tedy moci jen bezhlavě kritizovat, ale bude muset přihlížet k tomu, že například prudce vzrostl počet imigrantů a Česká republika nemá okamžitě k dispozici dostatečné kapacity a že se používají provizorní opatření.
Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu... pan poslanec Soukup stahuje svoji přihlášku, já jenom prosím, aby to načetl na mikrofon. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Prosím, máte slovo.
Já bych tady vedle toho, že jsem rád, že po skončení rozpravy jsem ho tentokrát dostal, tak bych rád vyjasnil ještě jednu nejasnost týkající se jednacího řádu. Byla tady řeč o neznalosti jednacího řádu. Je to pouze pravidlo platné mezi poslanci navzájem. To k tomuto. Druhá oblast se týká možnosti veřejného ochránce podávat antidiskriminační žalobu ve veřejném zájmu. Ta otázka Ústavního soudu je tam výslovně takto stanovena. Co se týče ochrany proti diskriminaci, je tam obecně řečeno, že vláda podpoří rozšíření prostředků ochrany proti diskriminaci. Už jsem tady uváděl, máme samozřejmě i jiné možnosti, například svěřit takovou pravomoc právnickým osobám, které jako předmět činnosti mají ochranu proti diskriminaci. Předpokládám, že toto by byla kontroverznější varianta než ta, která je navržena v tomto zákoně. Myslím si, že na tom je vcelku shoda. Proto vlastně poměrně ve shodě se navrhuje doplnění této pravomoci. Nejsou to jenom oni, je to také samosoudce nebo senát soudu, který aplikuje zákon a dojde k závěru, že ten zákon, který by měl aplikovat, je v rozporu s Ústavou.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, on už pan předseda Kalousek vysvětlil, že jsou rozhodování soudu, která mohou probíhat rychle. Tento institut funguje úplně bezvadně, a může se tedy aplikovat na věci, které se týkají internetu a jsou z celospolečenského hlediska velmi vážné. Nakonec tak jak tady zaznělo už z úst kolegy Farského, ty vážné věci jsou daleko širší než jenom černé sázkové hry.
Dále žádné faktické poznámky nemám, v tom případě dám slovo panu poslanci Bendlovi, který je řádně přihlášen do obecné rozpravy, po něm vystoupí pan poslanec Hovorka.
Já mám pocit, že v zákoně o jednacím řádu žádné omezení vystoupení veřejnosti nemáme, že veřejnost může vystoupit na jakémkoli jednání výboru, pokud se tak výbor rozhodne. Pokud jste se rozhodli nedat prostor veřejnosti při nějaké příležitosti, je to výsostné právo výboru a odpovědnost každého z poslanců, zda tak učiní, či nikoli. A teď je to naprosto logické. A ten, kdo bude muset začít dokazovat, jestli zákon porušil, či nikoli, nebude stát, ale bude to ten, kdo na tom internetu je. Myslím si, že tím zakládáme jakési semínko, které vyroste do budoucna, nebo má šanci vyrůst ve strom, který bude ovládat opravdu internet se vším všudy, a budou to úředníci, kteří budou posuzovat na jednotlivých ministerstvech, zda byl porušen, či nebyl porušen zákon. Myslím si, že se spíše máme zabývat tím, jak tedy rychle zařídit, zda jsou na to soudy dostatečně vybaveny, či nikoli, aby k tomu soudnímu, případně předběžnému opatření mohlo dojít co nejrychleji. Je škoda, že tady není ministr spravedlnosti, aby se k tomu případně vyjádřil.
Pardon, omlouvám se, opět vystoupení pana poslance vyvolalo faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Fiedler, potom pan poslanec Votava a potom pan poslanec Luzar. Takže v tomto pořadí. Prosím pana poslance Hovorku, aby posečkal.
Nevydává žádné další rozhodnutí.
Není jistě na libovůli předsedy výboru, zda je umožněno vystoupit někomu z řad veřejnosti, ať laické, nebo odborné. To vystoupení tehdy bylo po prvém čtení v obecné rozpravě na rozpočtovém výboru, tam měli možnost se vyjádřit. A nebyla ani námitka, když jsme projednávali pozměňovací návrhy z druhého čtení v garančním výboru. Nebyla námitka. Kdyby byla námitka na můj návrh neumožnit už v tuto chvíli vystoupení, protože ta vystoupení proběhla v obecné rozpravě, tak bych jistě nechal o tom hlasovat. Ale žádná námitka nebyla. Nebyla.
Děkuji za slovo. Z druhé věci. Padly tady debaty ohledně rychlosti, o předběžném opatření, o důvodném podezření.
Nic z toho, proti čemu protestoval, jsem já neřekl. Ale neumím si představit, že na základě vystoupení poslance se změní zápis o průběhu hlasování.
Ale nyní je pan poslanec Votava s faktickou poznámkou a potom pan zpravodaj s přednostním právem.
Možná nebudu mluvit k věci, co teď projednáváme, ale ještě k tomu, co tady řekl pan kolega Urban. Takže já bych nezpochybňoval v tuto chvíli rozhodovací pravomoc obcí. Často se, tak jak to bylo původně, toho zneužívalo k určitému konkurenčnímu boji a bylo to pouze v neprospěch obcí. Obec si sama rozhodne, kde to chce mít.
Já si vážím názoru svého kolegy z pravicové části spektra, předsedy klubu ODS. Já jsem v té důvodové zprávě říkal, že tento návrh není totožný. Jiná sestra mého původního návrhu. Já nevím, ale můj názor je z minula všem zcela jasný. Děkuji za pozornost.
Dokonce musím připomenout, že stále zůstává v platnosti zákaz toho, že herny a další hry nesmí být ani ve školách ani v jejich bezprostředním okolí. To znamená, neplatí to, co se někde objevilo, že na základě tohoto návrhu budou herny kolem škol nebo kostelů. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní pan poslanec Petr Kudela.
Pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Z té debaty jsem usoudil, že pojišťovnám je naprosto jedno, co my schválíme a jak tento trh omezíme.
Chtěla bych vás tedy tímto poprosit, abyste opravdu zvažovali, zda podpoříte rozšíření práv ombudsmana. Je na vás, zda podpoříte rozšíření práv pravomoci veřejného ochránce, nebo ne, ale myslím si, že i tyto informace při svém rozhodování byste měli vědět.
Děkuji paní poslankyni. Dalším v pořadí je pan poslanec Okamura, který se z dnešního jednání omluvil, tudíž jeho přihláška propadá. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou.
Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, já jsem zde při posledním projednávání tohoto zákona představovala naše pozměňovací návrhy, které se týkají činnosti veřejného ochránce práv. Cílem těchto pozměňovacích návrhů je rozšířit působnost kontrol veřejného ochránce práv i na uplatňování práva šaría. Tyto kontroly by měly probíhat především v zařízeních pro zajištění cizinců a v pobytových střediscích pro azylanty, kde by se ombudsman měl zabývat uplatňováním tohoto náboženského právního systému, který omezuje lidská práva. My mezi tyto cíle doplňujeme i ochranu před uplatňováním práva šaría. Podle něj totiž šaría nemá nic společného s mučením, krutým, nelidským či ponižujícím zacházením, ale nemohla jsem na to reagovat, protože přišel pan prezident, tak jsem si dovolila nyní. Ten jasně řekl, že právo šaría je neslučitelné s Úmluvou o ochraně lidských práv, a to kvůli jeho pravidlům trestního práva, nepřiznání rovnoprávného postavení mužů a žen a zasahování do soukromého i veřejného života na základě náboženských předpisů. Pokud vy jako ministr pro lidská práva ignorujete rozhodnutí soudu pro lidská práva o protiprávnost nějaké ideologie a snažíte se ochraňovat islámské právo šaría, je to prostě skandální. Copak nevíte, že součástí práva šaría je i kamenování, sekání rukou, tresty smrti za odpadlictví od víry či sňatky s nezletilými? Dát právo šaría do stejného paragrafu, kde se mluví o mučení, krutém, nelidském či ponižujícím zacházení, je naopak podle nás správné, protože všechny tyto věci patří do jednoho pytle.
Děkuj. Prosím, máte slovo.
Vážená paní poslankyně Hnyková, já bohužel nemohu za to, že vy nejenom že neumíte číst právní text, ale neumíte ani poslouchat, co jsem tady říkal.
Pane ministře, já se omlouvám, ale na paní poslankyni se obracejte mým prostřednictvím. Je to opačně, protože poslanci přímo na vás mohou, vy však nemůžete.
Jinými slovy, že tam doplňujete další skutečnost, kterou má ombudsman sledovat.
Děkuji. Tak s přednostním právem pan poslanec Černoch.
Pane ministře, vy říkáte, že by se měla má kolegyně paní Hnyková naučit text, vy byste se měl naučit jednací řád. To není rozšíření pravomocí, to je pouze to, že by měla paní ombudsmanka dohlížet na to, aby se toto právo neuplatňovalo. To je ta podstata toho, co jsme navrhli nebo co paní kolegyně teď právě říkala.
Doufám, že to není předzvěst příštích pořádků. Je to organizace, která sdružuje několik desítek hráčů v internetovém trhu. Takže jejich názor není ten, který by měl být až tak brán na lehkou váhu. "Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za možnost vystoupit zde před rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny." - "Jako předseda Sdružení pro internetový rozvoj zde zastupuji přední subjekty české digitální ekonomiky od poskytovatelů obsahu po telekomunikační operátory. Jsme hluboce znepokojeni snahou svěřit politicky řízenému úřadu pravomoc blokovat přístup k internetovým stránkám a obáváme se, že jste v této věci nedostali od předkladatele návrhu úplné a objektivní informace. Libovolný příspěvek v České televizi nebo na Nově poruší platnou legislativu, což se někdy stává. Následkem toho však obrazovka zčerná, protože jeden člen vlády se rozhodl zablokovat vysílání celé televize. Jedná se o absurdní představu a pochybuji, že by mnoho z vás zvedlo ruku pro zákon, který takovou možnost nějakému ministrovi dá. Přesto se chystáte podpořit návrh zákona o hazardních hrách, který podobnou zbraň proti internetovým stránkám obsahuje. Historie je plná příkladů cest do pekel dlážděných bohulibými úmysly a já se domnívám, že můžete mít na svědomí další, a to v případě, že do rukou jednoho ministerstva svěříte bezprecedentní pravomoc zasahovat do svobodného internetového prostředí zdánlivě ve jménu boje proti hazardu. Zastavíte tak hazardní hráče? Nikoliv. Cesty, jak tuto blokaci obejít, jsou banálně jednoduché. Zničíte tak nelegální hazard?